Evropská komise zahájila v roce 2013 s Českou republikou řízení o porušení povinnosti stanovené primárním právem Evropské unie - infringement procedure.
Budeme pokračovat v rozpravě.
Kolegové a kolegyně - děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Fiedlera. Já tady nebudu opakovat, proč Volného zákon ano, proč ne, proč tam nemá internetový hazard. Tam jsem signalizoval datum podvýboru pro daně, cla a hazard a následně jsem podepsal pozvánku, kterou on jistě již má, a 13. října bude tento podvýbor zasedat a právě by měl rozebírat pozměňovací návrhy, které přijdou k mé novele, a měl by diskutovat i o tom novém hazardním zákoně, který se dneska projednává v prvním čtení.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Upozorňuji na to z jednoho důležitého důvodu, protože mám ještě v živé paměti záležitost, kdy Česká republika prohrála arbitráž s firmou CME a musela zaplatit přes 12 mld. korun. Takže doporučuji předběžnou opatrnost a vypořádání těch změn, které neprošly řádným připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády. Ministerstvo financí ve svém vystoupení na rozpočtovém výboru sdělilo, že toto odmítá a disponuje posudky, že žádné arbitráže České republice nehrozí.
Je velmi důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech. Je to, odpusťte mi ten výraz, jen primitivní legislativní nástroj, který má zachránit koalici v rámci slíbeného nadstandardního výběru daní z loterijního sektoru. Je to o to žertovnější, že se nejedná v podstatě o nic jiného než o parametrickou změnu zákona, který jsem prosadil já jako ministr financí, neboť přes různé oslí uši, které jsou mi nasazovány, mi historie nikdy nevezme, že jsem to byl já, kdo ve funkci ministra financí jako první po mnoha letech prosadil zdanění hazardu. Všechny tři zákony, tak jak je tady máme, měly velmi zajímavý, pro někoho možná dramatický, pro někoho velmi legrační vývoj. Pamatujme si prosím to datum, konec června 2014 měl ministr financí za úkol. Samozřejmě se tak nestalo. V polovině října 2014, tedy dva měsíce po termínu, svolal ministr pouze tiskovou konferenci, kde avizoval předložení již zcela dokonalého loterijního zákona. Tento zákon, který skutečně v nějaké podobě existoval, ovšem pro své zcela zásadní nedostatky technické i legislativní musel být několikrát přepracován. Takže došlo k půlročnímu zpoždění, nicméně alespoň doprovázenému velkolepou tiskovou konferencí, že teď už je to fakt vynikající. Teď už je to skvělý. Tedy více než rok po úkolu, který v rámci legislativních prací vlády tady byl. Pardon, předvečer výročí, 28. srpna je to konečné datum. V rámci standardního vnějšího připomínkového řízení, mluvím teď již o té konečné podobě z 28. srpna 2015, bylo vzneseno velké množství zásadních připomínek, a to zejména ze strany Hospodářské komory, která se regulovaným prostředím zabývá z titulu své funkce. Já bych samozřejmě si vás neodvážil obtěžovat připomínkami přímo regulovaného odvětví, protože chápu, že provozovatelům videoloterijních terminálů a hracích automatů se ten zákon nemusí líbit. A on také není od toho, aby se jim líbil. Hospodářská komora je ze zákona a z titulu své funkce ustanovena k tomu, aby dávala připomínky k jednotlivým regulačním normám. A vzhledem k tomu, jaké připomínky vznesla, nutno říct, že tento zákon nemá jakoukoliv podporu, přestože jeho dopad do rozpočtu obcí a měst, do sportu, do podnikatelského prostředí je docela zásadní. Myslím si také, že Hospodářskou komoru nelze podezírat z nějakého zatvrzelého antibabišismu. Připomeňme si, že k mému překvapení, ale je to velmi legitimní, vedení Hospodářské komory podporuje elektronickou evidenci tržeb. Nicméně má naprosto zásadní výhrady proti tomuto návrhu, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska technického, tak z hlediska legislativního. Stejně tak lze podporovat návrh zákona, kterým se novelizují některé další předpisy, to znamená změnový zákon. Tyto právní předpisy společně s návrhem zákona tvoří celek, který představuje kvalitativně nový legislativní rámec pro provozování loterií a jiných podobných her na území České republiky. Provozování hazardních her představuje specifické hospodářské odvětví, které v současnosti poskytuje pracovní příležitost více než 60 tisícům osob z nejrůznějších podnikatelských sfér a do veřejných rozpočtů přispívá prostředky z loterijních odvodů a daní z příjmů v celkové výši přesahující 10 mld. korun. Hospodářská komora, jak ostatně vyplývá z připomínek, které uplatnila v rámci vnějšího připomínkového řízení k zákonu o hazardních hrách, podporuje předkladatele ve snaze nahradit stávající, již téměř, jak tady připomněl pan ministr financí, 25 let starý právní předpis regulující loterie a jiné podobné hry, kvalitativně novým legislativním rámcem. Dovolím si jenom připomenout, že první povolení a pouze pro kurzové sázky povolil ministr financí Kalousek v roce 2007 a svázal to velmi tvrdými regulačními opatřeními. I tak se to setkalo se značnou nelibostí určité části veřejnosti, zejména tehdejší vládní KDU-ČSL. Já jsem jako předseda svého poslaneckého klubu k této diskusi připraven usednout kdykoli. A můžeme přemýšlet paralelně a společně. A jak vůbec budeme jednat efektivněji a přátelštěji. Dokonce to Hospodářská komora formulovala jako zcela zásadní připomínku. Přesto tato připomínka nebyla vládou vyslyšena. Tato konstrukce naprosto neumožňuje, že by si obce přilepšily. My si myslíme, že si pohorší, a když to dopadne tak, jak předpokládá předkladatel, tak si výrazně přilepší státní rozpočet a obce zůstanou na svých. Podle našeho názoru může dojít k tomu, že si nepolepší nikdo, a v optimální situaci si trochu polepší stát a obce budou mít méně. Dále dovolte, abychom se přidali k těm, kteří se domnívají, že je zde nedostatečné využití nástrojů boje proti nelegální nabídce. Příkladem je například absence novely zákona o platebním styku, která je podle předkladatele nezbytná k zavedení blokací platebních transakcí ve prospěch nelegálních provozovatelů hazardních her. Obecně lze předkladatele upozornit na skutečnost, že přísnější nastavení regulačních a daňových podmínek jednoznačně posiluje tendence k obcházení nastavené regulace a k využívání mezer v právním řádu v takových situacích, k nimž lze nepochybně zařadit i nový regulační rámec pro provozování hazardních her... Dovolte také poznámku o ochraně spotřebitele. Teď jenom pro zorientování se v mém projevu, teď hovořím o jednotlivých ustanoveních změnového zákona. Jen co pan kolega Okamura dotelefonuje, dostanu se k dalšímu ustanovení. Návrh zákona o hazardních hrách vylučuje z působnosti tohoto zákona spotřebitelské soutěže s tím, že jejich regulace by měla nadále být upravena toliko zákonem o ochraně spotřebitele. Tuto úpravu obsaženou v novele zákona o ochraně spotřebitele je však nutno považovat za zcela nedostatečnou. Snad aby si to poslechl...
Já se omlouvám.
Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje pouze obecný zákaz spotřebitelských soutěží, u nichž cena transakčních nákladů přesahuje cenu obvyklou, nikoliv již úpravu, která by zakázala veškeré spotřebitelské soutěže, u kterých cena zboží nebo služby přesahuje cenu obvyklou. Zároveň není nijak upraveno, jakým způsobem se bude postupovat v případech, kdy spotřebitelské soutěže budou využívat k určení výherců prvek náhody. Hospodářská komora i poslanecký klub TOP 09 jsou toho názoru, že pokud jsou spotřebitelské soutěže pořádány za účelem podpory prodeje zboží či služby a cena takového zboží či služby nepřesahuje cenu obvyklou, pak není potřeba tyto soutěže považovat za hazardní hry. Pokud ponecháme stranou právní problematičnost tohoto systému, který ve své podstatě znamená zpoplatnění samotného přístupu ke správnímu řízení, pak musíme na tomto místě minimálně upozornit na skutečnost, že systém dražeb povolenek bude mít bezesporu více než podstatný vliv na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, jakož i nezanedbatelný vliv na náklady na straně provozovatelů hazardních her. S ohledem na skutečnost, že předkladatel nepředložil k připomínkám ani návrh prováděcích právních předpisů, s jejichž vydáním návrh zákona o provozování hazardních her počítá, a to dokonce v poněkud nestandardních jedenácti případech, není podle názoru Hospodářské komory možné provést relevantní ekonomickou analýzu dopadů na podnikatelské prostředí, a není tak možné jakkoliv věrohodně predikovat dopady navržené právní úpravy ani na veřejné rozpočty, ani na podnikatelské prostředí. Také nám i Hospodářské komoře se jeví jako neproveditelné, aby související právní předpisy byly projednávány a připomínkovány odděleně zejména za situace, kdy jsou tyto předpisy průběžně velmi výrazně pozměňovány. Není proto možné pokračovat nadále v legislativním procesu odděleně a stanovovat strukturu a sazbu daně z hazardních her izolovaně bez zohlednění dalších požadavků kladených na adresáty právních norem souvisejícími právní předpisy. Pak ten byznys samozřejmě celý odejde do šedé zóny, protože nikdo nebude cíleně pracovat se ztrátou.
Beru to, pane předsedo, jako procedurální návrh. Je to tak?
Trh loterií a jiných podobných her může vytvářet negativní externality ve formě rizikového chování hráčů, závislosti, což může představovat významné společenské náklady. Jedná se ale o trh se značně heterogenními produkty, službami, jejichž rozdílný charakter a rozdílná rizika tvorby negativních externalit ve formě společenských nákladů nejsou v současné legislativě dostatečně zobrazeny. Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise. Opakuji tuto větu: Zároveň se současná právní úprava potýká s dalšími nedostatky, nereaguje na technologický vývoj v posledních letech a především je v rozporu s evropským právem, což by mohlo vést až k uložení sankcí ze strany Evropské komise. Proto je třeba provést změnu právní úpravy, aby řešila problémy stávající legislativy, jež částečně zohlednila předpokládaný vývoj v oblasti loterií a jiných podobných her a zároveň nastavila podmínky pro příznivé podnikatelské prostředí. Regulace by měla být kontinuální a prostředí stabilizovat. Dílčí daňové změny tak bez vědomí širších souvislostí a komplexního řešení problematiky mohou být ve svém důsledku kontraproduktivní a způsobit nenávratné negativní škody na daném trhu. Alternativní návrh nemá ambice stát se komplexní právní úpravou, ale snaží se zohlednit některé výše uvedené faktory. Já jenom k tomu chci říci: Ministerstvo financí disponuje řadou analýz, řadou odborníků - pokud tam ještě někteří přežili personální genocidu, nevím. Prosím, přestaňte dělat mediální PR akce a začněte pracovat. Těm, co poslouchali, moc děkuji za pozornost.
S přednostním právem chce využít pan kolega Kalousek? Předběhne svého stranického kolegu. Prosím, předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Jednali jsme o tom včera obsáhle na organizačním výboru a řada z nás, včetně přítomných odborníků z legislativy, potvrdila, že je možné toto navýšení načíst nikoli do poslaneckého návrhu poslance Volného, ale do vládního návrhu, který my, jak zdůrazňuji, podporujeme. Vám, a to je potřeba říct zcela otevřeně, jde ale o něco jiného. Proto tak zarputile trváte na nesystémovém řešení daňové legislativy poslaneckým návrhem, místo abyste ho systémově řešili návrhem vládním. A jako vždycky, když se mluví o tématu, o kterém pan ministr financí mluvit nechce, a chce to něčím přehlušit a nemá žádné argumenty, tak začne s osobními útoky a s urážkami. Změkčím naše stanovisko proti stanovisku Hospodářské komory. Do té doby ten právní stav vypadal úplně jinak a daně se neplatily. A ten stav trvá dva roky. Dva roky je nesmírně málo na to, aby bylo možné odhadnout v nějaké delší řadě plynulý výběr a dopady změn. Hospodářská komora proto říká: my s tím nesouhlasíme, byli bychom rádi, kdyby se ještě nějaký čas počkalo, aby bylo zřejmé, jak probíhá skutečný výběr daní z tohoto odvětví. My nemáme tak striktní stanovisko. Tady bych rád podotkl, že náš názor je o něco měkčí. Vidíme v tom mnohem více emocí než racionálních úvah. Hospodářská komora to zcela odmítá, my to zcela neodmítáme, jen jsme zdrženliví a rádi bychom to chtěli podložit jednoznačnou analýzou, ze které vyplyne jak skutečně vyšší výběr daní, tak také společenský prospěch. Je možno trochu tišeji..? Z důvodové zprávy vyplývající předpokládaný pokles trhu v řádu jednotek procent svědčí o zjevném podcenění dopadů daňové regulace na legální provozovatele. Ve svém důsledku lze u určitých segmentů hazardních her naopak hovořit o rdousicím efektu daně.
Prosím, pokračujte, pane poslanče.
To znamená, uvědomme si prosím, protože i v diskusi se nám občas stane, že si pleteme pojmy loterie, číselná loterie, měli bychom být velmi opatrní na přesnost pojmů, a proto mi dovolte, abych připomněl, že máme peněžité nebo věcné loterie. V tombole se do slosování zahrnou nikoliv všechny vydané, ale pouze prodané losy. To je rozdíl a je potřeba si toho být vědom. Losy se prodávají a výhry vydávají v ten den a na místě slosování. To je podmínka tomboly. Nemusí se skládat žádná jistota. Všichni to známe asi z plesových tombol nebo podobných případů. Pak máme číselnou loterii. To je loterie, při níž není předem určen ani počet účastníků ani výše herní jistiny. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů sázek předem stanoveným podílem. Pak jsou okamžité loterie. Jistota je tam 2 miliony korun. Pak jsou sportovní sázkové hry závislé na poměru, nikoli na poměru dvou osob, ale na kurzovém poměru. Sázková hra, při níž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích a závodech. Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů a předem stanovenému podílu výher. Bingo - to jsou sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací 15 čísel v číselné řadě od 1 do 90, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomoci mechanického zařízení. Pardon. U těch kurzových sázek je důležité, abychom si byli vědomi, že jistota je 10 milionů korun a povolení vydává Ministerstvo financí maximálně na 10 let. Pak jsou kasina. To jsou sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách. Ty herny se jmenují kasina, a to i za pomoci mechanických zařízení. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Jistota je 20 milionů korun a povolení vydává Ministerstvo financí opět maximálně na 10 let. Dámy a pánové, ono to možná vypadá zbytečně jako hnidopich, ale ono je to strašně důležité si tohle uvědomit, protože často ve veřejné diskusi zaznívá slovo hazard. Abyste si byli vědomi, že tenhle pojem upravuje zákon, kam například patří i tombola na mysliveckém plese. Nebudu říkat jaké firmy, abych nedělal reklamu. Ale dvakrát týdně si za 60 korun vyplnil sázenku. Je to ovšem upravováno tímto zákonem. Abychom si byli vědomi, že tento zákon reguluje jednak opravdu tvrdý a společensky škodlivý hazard a současně ale také reguluje v podstatě nevinnou společenskou zábavu. A všemu tomu říkáme hazard.
Myslím, že není potřeba tak vysoká hladina hluku. Prosím, pokračujte.
Vím, že v sedm hodin budu přerušen, takže mi nezbude nic jiného než pak pokračovat při příštím zasedání. Mohu usilovně přemýšlet, jak tyhle naprosto relevantní připomínky - a zdůrazňuji, že tady nepředčítám libanonskou poezii ani nečtu pohádky. Mám to na srdci. Ale mohu přemýšlet o tom nejefektivnějším způsobu, jak vás s tím seznámit. My doporučujeme sjednotit obě definice a nadále považovat spotřebitelské loterie výše popsaného typu za hazardní hry. Opět se domníváme, že je to zásadní, a opět se nedomníváme, že je náhoda, že právě tento předkladatel se snaží spotřebitelské soutěže z regulace, kterou navrhuje, vyjmout. To bych nechtěl.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi za jeho projev.
Děkuji za slovo. Hazard byl jedním ze zásadních volebních témat našich politických oponentů, zejména hnutí ANO. A právě problematika hazardu je jedním z těch symptomů, přesně jak tato vláda funguje. Tou seriózní osobou pro mě nebyl Andrej Babiš, ale byl to pro mě pan náměstek Závodský. Potom jako člen rozpočtového výboru, tak další, kdo zvedl téma, a zase, už to byl o něco menší mediální humbuk, nicméně trval, byl náš kolega Fichtner se svou novelou a tam už jsem si říkal, že něco není v pořádku. Možná jsem ještě zapomněl zmínit, že tady byl jakýsi legislativní pokus hnutí Úsvit. My jsme v rozpočtovém výboru přerušovali tuto záležitost při poměrně bojových hlasováních, aby byla vyžádána notifikace nebo bylo jednoznačně doloženo, že nám v tomto punktu arbitráž nehrozí.
Ještě jedna faktická poznámka před kolegou Luzarem, který je řádně přihlášen elektronicky. Takže pan kolega Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Takže tam bychom museli volit samozřejmě tu formulaci trošičku jinak.
Jestli je to řádná přihláška...
Tak je to třeba v Japonsku. Bohužel ten seznam teď u sebe nemám.
Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš.
Myslím, že je to dobrý nápad, co pan Stanjura navrhl. Tady máme - 194 tisíc lidí dostává příspěvky. Takže určitě o tom přemýšlíme a rádi k tomu povedeme debatu.
Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Leo Luzar.
A tento byznys svého času ovládala japonská mafie docela silně a výrazně. Ale přiznám se, v Japonsku jsem nebyl, takže nemůžu z osobní zkušenosti říct, jestli tento obor byznysu tam ještě funguje, nebo ne. A přiznám se, jsem rád za každý zákon, který zpřísní tento byznys, ať je dobrý, nebo špatný. Tady chci upozornit, že tato ctihodná Sněmovna bude zanedlouho projednávat občanské průkazy a jejich elektronický čip, který zatím zůstává velice málo využívaným, a toto by mohl být prostředek, jak tento čip využít a rozšířit více. To jako médium nebo jako fenomén internet je docela problém regulovat. Tady se přiznám, že jsem velkým odpůrcem takovýchto zásahů do tohoto svobodného média. Protože z toho jdou ty penízky přece. Cesta je obvykle bankovním převodem. Je to trošku složitější vyjednávat s bankovními domy, vyjednávat v rámci asociací a podobně. To chápu. Děkuji za pozornost.
V tomto ohledu se jeví jako podstatné, aby legální nabídka hazardních her zůstala dostatečně atraktivní pro potenciální spotřebitele, jakož i to, aby bylo provozování těchto her pro legální provozovatele ekonomicky rentabilní. Akorát že je to všechno jenom šedá ekonomika a příslušné veřejné rozpočty z toho nemají vůbec nic. Tedy pouze při naplnění předpokladů dostatečné kontroly šedé ekonomiky a ekonomické rentability legálního provozování je možné snižovat objem nelegální nabídky hazardních her a zároveň stanovovat účinná pravidla chránící jejich konečného spotřebitele. Uplatňujeme proto poměrně zásadní připomínky a doporučujeme jejich zohlednění. Tady mi teď dovolte, abych se přihlásil jménem poslaneckého klubu TOP 09 k těm připomínkám Hospodářské komory, které pokládáme za relevantní a máme je stejné. Tedy v obecných připomínkách nám především vadí nerespektování legislativních pravidel vlády. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že způsob vzniku a předložení návrhu zákonů, které ve svém komplexu podle předkladatele tvoří nedílný celek regulačního rámce pro provozování hazardních her, neodpovídá způsobům předepsaným legislativními pravidly vlády. Tady bych rád během diskuse požádal o vyjádření ministra pro předsedu Legislativní rady. Na tomto místě lze jen připomenout, že v souladu s legislativními pravidly vlády by měla důvodová zpráva obsahovat analýzu předpokládaných hospodářských a finančních dopadů včetně analýzy dopadů na podnikatelské prostředí, jakož i analýzu ekonomických a institucionálních důsledků přijetí navrhované právní úpravy. Tato analýza nebyla podle našeho názoru obsažena v důvodové zprávě k návrhu zákona o hazardních hrách a analýzu provedenou v důvodové zprávě k návrhu zákona o dani z hazardních her lze jen obtížně považovat za analýzu splňující přísné požadavky, které na tento dokument legislativní pravidla vlády kladou. Provedená analýza se zaměřuje takřka výhradně na predikování dopadů navržené struktury daně a daňových sazeb do veřejných rozpočtů, přičemž analýza dopadů na podnikatelské prostředí zcela absentuje. A už jsem se chytil. V rámci ekonomické analýzy dopadů na veřejné rozpočty pak nebyly snad právě z důvodu rozdílného legislativního harmonogramu obou právních předpisů předkladatelem vůbec zohledněny změněné regulatorní podmínky, za nichž bude možné hazardní hry na území České republiky provozovat. V zákoně o hazardních hrách dochází k celé řadě zpřísňujících opatření. Stejně tak nedošlo... Já naprosto chápu, dámy a pánové, že pan předkladatel také musí občas z určitých důvodů opustit jednací místnost.
V tom případě přeruším projednávání tohoto bodu, než se navrátí pan předkladatel. Samozřejmě, pane vicepremiére, to nikdo nezpochybňuje. Tak prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.
V rámci ekonomické analýzy dopadů na veřejné rozpočty pak nebyly snad právě z důvodu rozdílného legislativního harmonogramu obou právních předpisů předkladatelem vůbec zohledněny změněné regulatorní podmínky, na nichž bude možné hazardní hry na území České republiky provozovat. Naše rozhořčení neplyne z toho, co je nebo není v novele Volného. Naše rozhořčení je v omezování ústavních práv opozičních poslanců. Ale nikdy jsem neslyšel, že by měl přednost jeden poslanec před druhým. Vy to děláte naprosto běžně. Pak jsou tady poslanci, jejichž zákony mohou dva roky ležet, pak jsou tady poslanci, jejichž zákony se projednat nesmějí!' Máme tady tři kategorie poslanců. Ukažte mi to v Ústavě! A když na to upozorníme, když se tomu bráníme, tak místo věcné diskuse na toto téma a hledání dohody, přijdou osobní útoky a sprosté urážky. A je to, jak přes kopírák. Asi se s tím nedá nic dělat, je to váš styl, ale je potřeba se proti tomu ohradit a říct, že se tím nenecháme ani vydírat, ani zastrašovat. Takže já pevně doufám, že dostaneme rozum, že nebude platit to, co dneska pan předseda hnutí ANO řekl: musíme se dohodnout s koaličními partnery, jak se nebudeme ohlížet na opozici. Ten výrok zazněl na tiskové konferenci.